Za další bychom chtěli slyšet personální kotrmelce - a vysvětlit je - na Ministerstvu zdravotnictví. Odcházejí důležití lidé, odchází Alexi Šedo, máme tady rezignaci pana Blahuty a myslím si, že by pan ministr a my jako poslanci jsme si zasloužili informaci, zda je Ministerstvo zdravotnictví stále v tom stavu, že je schopno připravovat všechny danosti očkovací strategie.
Ráda bych, protože i my jsme předložili energetický zákon, který má řešit problematiku takzvaných energošmejdů, aby tyto tisky byly projednány souběžně. Není to tedy snaha zdržet projednání této důležité novely. Naopak, protože vláda slibovala její řešení a trvalo to, nebyla schopna předložit tu novelu dříve, tak jsme k té iniciativě přistoupili i my sami.
Nikoho dalšího nevidím. Jako první se k pořadu schůze písemně přihlásil pan poslanec Václav Klaus.
Dámy a pánové, dobrý den. Já si také dovolím zmínit několik bodů. Jak jste asi zaznamenali, polská vláda také přistoupila k tomu, že chce chránit své občany před cenzurou velkých světových sítí.
Stejný skandál se totiž týká dalšího pirátského zastupitele, takže to není náhoda, to je váš systém. Takže to je váš systém, obelhávat voliče! Scházíte se s lidmi obviněnými a souzenými za korupci a neuvádíte to do toho seznamu a jenom obelháváte vaše voliče. A samozřejmě do toho seznamu to napsal až pod tlakem, to všichni víme, jsou to veřejné informace, jelikož to na něj veřejně prasklo. Teď máme krizi, lidi potřebují peníze, práci a každá koruna je dobrá pro běžné slušné a pracující lidi. Dále jste... Ale ony to nejsou jenom dvě věci, abyste neřekli, že je to náhoda. No tak mně to jako ne to... my jsme pro rovnost lidí. Jenom říkám, porovnejme priority. Oni potřebují pomoc.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
On mluvil o nějakých zmanipulovaných veřejných výběrových řízeních. Jste si tím jistý, pane předsedo? Skutečně? Nebyla to naše interní pirátská výběrová řízení? Naše interní, která si děláme tak, aby skutečně do dozorčích rad, správních rad byli obsazeni odborníci? Které jiné strany toto dělají? A všechny ostatní strany si tam běžně nominují, koho chtějí.
Prosím, máte slovo.
Je to návrh, kde již uplynula adaptační lhůta.
Ano, zazněl procedurální návrh. Já jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Jsme připraveni na hlasování. Slyším návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Existuje dohoda z politického grémia, že pokud máme hlasování, se kterým nikdo nemůže počítat, tak dáme šanci poslancům, kteří sledují toto jednání ze svých poslaneckých kanceláří, aby přišli. Tuto dohodu dodržuji a nemíním na tom nic měnit. Nyní jsme připraveni na hlasování. Kdo je proti?
Podle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy, které dnes zazněly, a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Jako první jsme si dnes zařadili krátký bod Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny Na lavici vám byl rozdán k informaci aktualizovaný písemný podklad.
Jak se z premiéry stane derniéra. Já mám prosbu, velmi jednoduchou, a to návrh na změnu zasedacího pořádku.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Předpokládám, že ani není důvod k závěrečnému slovu. A přistoupíme tedy k podrobné rozpravě. Já myslím, že není nutné, abychom všechno opakovali. Ptám se, kdo je pro? Návrh usnesení byl schválen. Jenom připomínám, že ta změna se promítne v zasedacím sále od středy.
Děkuji za slovo. Předpokládal bych, že jeho klub podpoří návrh projednat tento bod.
Takže jenom velmi stručně, o co se jedná. Je to třeba nutrie, kolegy to šokuje, i nutrie, ano. Především se jedná o zákon o ochraně přírody a krajiny, ale také se jedná o další zákony, zákon o rybářství, zákon o myslivosti, zákon na ochranu zvířat proti týrání, vodní zákon, lesní zákon a celá řada dalších právních norem.
Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem rád, že jsem se dočkal po té smršti faktických připomínek. To, co udělalo z drog ničivý fenomén 20. století, byla kriminalizace. Ani tresty smrti nedokážou zabránit výrobě a užívání drog. Zakázané drogy jsou ale výhodný kšeft. A nejhorší na tom je, že nejen pro dealery a mafii, ale taky pro politiky. Bohužel všichni odborníci vám jako jeden muž potvrdí, že drogový populismus stojí gigantické peníze, spousty mrtvých, ale výsledek je nula. Proto jsou pro dekriminalizaci drog nejen lékaři, ale také světoví ekonomové, krom jiných třeba Milton Friedman. Pro kriminalizaci jsou ti, kdo z problémů žijí - politici, policie a mafie. Dekriminalizovat drogy je nejhorší sen mafie." To je první věc. Já bych chtěl připomenout: minulý týden ve středu dopoledne jsme tady hlasovali o kvótách na sezamové semínko, vodní melouny a další zboží, české potraviny, nebo potraviny, ať jsem přesný. Vůbec nechápe, jak by to měli dělat, a pokud by to měli aspoň nějak chtít zvládnout, tak by na to potřebovali minimálně tolik zaměstnanců, kolik jich teď mají, což je, já jsem se podíval do výroční zprávy, náklad nějakých 250, 300 milionů ročně. Takže bych se chtěl zeptat, kde jste byli minulý týden, vy strážci vymahatelnosti práva? Dneska tady o tom hovoříte, vztekáte se, a minulý týden vám to bylo úplně buřt. Kolega Nacher měl pravdu minimálně v jedné věci.
S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Radek Holomčík. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Já vůbec nezpochybňuji ničí profesní zázemí.
Vážené dámy a pánové, děkuji, že někdo další si možná přečetl moji knížku. Ale tady si musíme říct, že Piráti tady mluvili něco o mně. A já jsem zaznamenal, že Piráti, když vstupovali do politiky, tak hovořili o tom, že jsou čistí, že chtějí dělat novou politiku. Takže připomeňme si, co se provalilo. Piráti falšují podpisy na oficiálních dokumentech zasílaných na státní úřady. Bez jejího vědomí. S mým falešným podpisem. Možná Patrik Nacher by k tomu mohl něco dodat, ten tam je a třeba to ví také, ale je za jinou stranu, pochopitelně. Nový europoslanec Pirátů, bývalý poslanec, ještě tady na něj pamatujeme, a člen nejužšího vedení Mikuláš Peksa veřejně přiznal - cituji, budu citovat: "Ve Sněmovně jsem stejně jen kvůli tomu, abych se dostal do europarlamentu." Aha! Takže cituji Jakuba Michálka: "Podstata našeho sporu s Mikulášem Peksou spočívá v různém pohledu na smysl politické práce. Konec citátu.
Kolegyně, kolegové, vím, že je půl osmé a říkáte: Buď svižný, rychle to odpálíme. Ten teď nemáme na pořadu dne, ten je někde jinde.
Děkuji za slovo. Já musím rychle zareagovat na svého předřečníka. Není to nějaká zlovůle, Evropského parlamentu už vůbec ne. My jsme součástí Evropské unie, my jsme Evropská unie. Každou legislativu navrhuje Evropská komise. My máme svou komisařku. Každou legislativu projednává Evropská rada.
Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Je to jedna byrokracie za druhou.
Nyní se rozhlédnu, zdali má někdo zájem ještě vystoupit. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj? Takže přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Končím první čtení tohoto návrhu.
Zkrátka dochází tam k posunu, který není pozitivní. Jsem bytostně přesvědčen, že lidé, kteří se cítí ohroženi, mají právo se nechat v co nejrychlejší době naočkovat. Myslím, že do toho nesmíme tahat politiku, protože se jedná o vážnou věc. Já nepléduji za žádnou z těch vakcín. Do toho se nechci pouštět. To je důvod zařazení toho bodu. A pak mám ještě jeden bod k návrhu, který se jmenuje tak vznešeně Fungování státu a jeho orgánů, nicméně trošku souvisí tady s mým předřečníkem, panem poslancem Hniličkou. Já jsem ten poslední člověk, který by nějak moralizoval, nejsem Ježíš Kristus, každý zodpovídá za své činy a tak dále a tak dále. To je každého věc, každý si za to nese své důsledky. Ale co nás zajímat musí, je fungování těchto orgánů. Kdyby to patřilo pod ministra školství, mládeže a tělovýchovy, tak tady křičím ve čtvrtek před prázdným sálem na pana Plagu. On buď řekne: Ježiš, to je skandální, a bude dělat změnu, nebo to chytne nějaký svůj život.
Už jsme v průběhu schůze. Limit pro osoby bez přednostního práva je pět minut.
Aha, to bych to zkrátil. Omlouvám se za svou neznalost.
Tak to má vypadat. Paní poslankyně Golasowská se hlásí k pořadu schůze.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, navrhuji, aby bod číslo 202, sněmovní tisk 603, zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem, byl zařazen na středu po bodu 489, Informace ministryně práce a sociálních věcí o čerpání z programu Antivirus. Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás moc poprosila o podporu tohoto návrhu zákona, protože ho tady navrhujeme opakovaně a mohu říci, že pan Babiš s panem Faltýnkem přislíbili podporu, pan premiér dokonce už v roce 2018, že pokud bude ve Sněmovně tento návrh předložen, že jej podpoří. Děkuji a prosím o podporu.
Navrhujete nějaký bod?
Proto tady vystupuji. On navrhoval, aby byl tento bod zařazen v tomto týdnu ve třech termínech. Já ho prosím a navrhuji, aby tento bod byl zařazen - já obecně s jeho zařazením souhlasím - ve variabilním týdnu, tedy po týdnu, kdy bude projednán tento bod na zahraničním výboru. Mně to připadá takto logické. Takže mám alternativní návrh k návrhu pana předsedy Fialy nebo místopředsedy Sněmovny Fialy.
Ve variabilním týdnu konkrétně kdy?
Konkrétní návrh nemám.
No, je to v podstatě nehlasovatelné.
Podle mě jde tady o každou hodinu nebo o každý den. Takže ten návrh považuji vzhledem k okolnostem za mimořádně chybný. Tak se prosím za ten výbor neschovávejte, zvažte prosím, že Alexej Navalnyj je ve vazbě, a podpořte prosím některý z těch tří návrhů. Proto jsme vymysleli tři návrhy, aby někdo neřekl, že mu kazíme plány na jeden konkrétní den.
Já tedy přečtu návrh usnesení: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.
Děkuji. Navrhuji přikázání zemědělskému výboru.
Ano. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako dalšímu výboru. Nyní budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan zpravodaj - zkrácení lhůty k projednání ve výborech, zkrácení lhůty pro druhé čtení na 30 dnů. Zahajuji hlasování. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu pro projednání ve výborech. Otevírám bod Jak jsem řekl, upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, důvodem pro předložení navrhované novely zákona o metrologii - věřím, že nekonfliktního zákona - je transpozice směrnice Komise, kterou se přizpůsobuje takzvanému technickému pokroku, příloha směrnice Rady. Stávající definice základních jednotek již neodpovídají technickému pokroku v oblasti měření, a proto byly na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry v roce 2018 přijaty definice nové, které odrážejí nejnovější vývoj vědy v oblasti měření, a následně byla přijata zmíněná směrnice. Závěrem si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o vyslovení souhlasu s uvedeným návrhem.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikoho v sále nevidím, obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Není zájem. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 758 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." A já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Rozhlížím se, rozhlížím, nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání tím končí. To byl velmi hladký průběh.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, jsem moc rád, že mohu uvést návrh velmi důležitého zákona, kterým se mění energetický zákon. Zákon není úplně jednoduchý.
A prostě dostat to celé pod kontrolu. Nemusela by na to mít licenci pouze jedna firma, aby vzniklo jakési konkurenční prostředí. To tak stačí.
Nyní faktická poznámka pan poslanec Jan Birke a připraví se pan poslanec Radek Holomčík.
Já mám pocit, že jsme tomu rozuměli všichni, že není návyková. Nemůže existovat!
A připraví se pan poslanec Vojtěch Pikal, Tomáš Vymazal, Zuzana Majerová.
Ale zazněla tady od pana kolegy Španěla jedna věc, na kterou se od dob, kdy jsme tady neúspěšně bojovali za trošku rozumnější přístup ve vztahu k pěstitelskému pálení, která se prostě objevuje. Prosím vás, metanolová aféra neměla nic společného s tím, jestli je alkohol legální nebo nelegální nebo kde se dělá. To nemá s legálností alkoholu nic společného.
Já tedy s návykovými látkami žádné hluboké zkušenosti nemám. Nekouřím, nepiji ani kávu. Takže jenom aby tady zaznívaly pravdivé věci. A vnímám to jako úplně stejně závažné.
Nyní na faktickou poznámku za navrhovatele Tomáš Vymazal. Prosím, pane poslanče.
To je jedna věc.

Čas, paní poslankyně. Dvě minutky stačí a jedno tlačítko. Prosím, dvě minuty.